Děkuji vám.
Legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení nebyly.
Kdo je proti? Pokračujeme.
Budeme tedy pokračovat bodem číslo Prosím, paní ministryně, máte slovo. Paní ministryně, já vás ještě přeruším a požádám sněmovnu o klid, aby vás vaši kolegové nerušili. Prosím, pokračujte.
Pokud tedy bude podpořena senátní verze, tak dochází k nápravě nedůsledné úpravy, která by jinak mohla způsobit, že teoreticky by takzvaní výkonní umělci mohli vyučovat i jiné předměty než umělecké.
V tom případě otevírám rozpravu a ptám se, jestli pan senátor Berka má zájem vystoupit.
Já bych jenom informoval, jak dopadlo hlasování o tom pozměňovacím návrhu. Já bych vás žádal, abyste i vy rovněž podpořili tento pozměňovací návrh.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení, ale ještě předtím vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli po přednesení usnesení hlasovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Dalším bodem je bod číslo Vítám mezi námi senátora Jana Hajdu.
Jak víte, cílem uvedeného návrhu je především implementace směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a vytvoření podmínek pro adaptaci nařízení o řešení spotřebitelských sporů online. Předložený návrh dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Návrh Poslanecká sněmovna schválila již 7. října, a to velkou většinou za bezprecedentní spolupráce koaličních i opozičních stran, avšak Senát jej dne 11. listopadu zamítl a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Od Evropské komise již obdržela formální upozornění ve věci opožděné transpozice směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Při projednávání zákona v Senátu však byla právní úprava registru předmětem silné kritiky.
Budeme tedy pokračovat. Děkuji vám. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji.
Já to nechci nahradit, já to upřesňuji.
A jak teď bylo řečeno, upřesnění ustanovení týkajícího se reflexních prvků.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.
Děkuji. Tentokrát ustanovení týkající se povinnosti držet se za jízdy.
Hlásí se mi opakovaně pan poslanec Antonín. Prosím, můžeme pokračovat v hlasování.
Tak a přátelé, blížíme se do finále. Čekají nás poslední dva pozměňovací návrhy a poté zákon jako celek.
Kdo je proti návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, konstatuji, že jsme se úspěšně vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy včetně legislativně technických změn, takže poslední hlasování, které navrhuji, je o zákonu jako celku.
Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak bylo přečteno, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu předkladateli a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod První přihlášku má pan poslanec Jan Klán a připraví se paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Opět se dostáváme k určitém evergreenu, kterým je zákon o státní službě. Konkrétně v tomto případě o zahraniční službě. Na úvod je potřeba zmínit, že každý zákon je obecnou regulující normou. Ideální zákon je tedy takový, který nedefinuje výjimky. V tomto případě, o kterém se tady bavíme, je vlastně věk 70 let. Ta hranice 70 let odchodu ze státní služby.
Prosím, pokračujte.
My jsme nad tím přemýšleli s odborníky, co s tím tedy udělat. Věk 70 let je opravdu problematický.
Těžko lze tedy vyčítat vládní koalici, že bránila opravě vládního návrhu zákona v situaci, kdy paní poslankyně Havlová nic takového nenavrhovala. Čili i kdybychom jí v tom chtěli bránit, tak jsme nedostali žádnou příležitost, protože paní poslankyně Havlová žádný legislativně technický návrh, který by se týkal původního textu zákona, nepředložila. Prostě je to tak. Bylo zde jasně negativní stanovisko a bylo zde také negativní stanovisko garančního výboru. To v minulosti nebývalo zvykem, je to důsledkem změny jednacího řádu.
Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.
On schválen nebyl, z tohoto hlediska je vaše argumentace správná a já se omlouvám.
Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Dámy a pánové, přeji vám pěkné dopoledne. Než budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, přečtu omluvy, které dorazily. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu podle schváleného programu a tím je Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek typu Segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla, kaucí, viditelnosti chodců na pozemních komunikacích a další dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jeho kontrole a řízení. Předkládaný návrh zákona tedy dále obsahuje změny a návrhy nové úpravy v dopravně psychologickém vyšetření, profesní způsobilosti řidiče, zejména úprava pravidelného školení, opravu transpozice směrnice EU o řidičských průkazech a úpravu některých aspektů cyklistické dopravy. Po projednání návrhu ve 2. čtení byl návrh opětovně předmětem schůze hospodářského výboru jako výboru garančního, který posoudil uplatněné pozměňovací návrhy a doporučil způsob hlasování o pozměňovacích návrzích ve 3. čtení. S doporučením pořadí hlasování souhlasím s výjimkou pozměňovacích návrhů pod písmenem A, o kterých doporučuji hlasovat jednotlivě. Ministerstvo dopravy tyto pozměňovací návrhy při jejich projednávání v hospodářském výboru podpořilo, neboť máme za to, že se jedná o kroky, které by skutečně mohly usnadnit občanům vyřizování těchto administrativních záležitostí. V této souvislosti jsme již provedli analýzu potřebných změn v nastavení správní praxe i změn v chodu funkcionalit dotčených elektronických registrů, zejména centrální registr řidičů, a iniciovali jednání s dotčenými resorty a správci registrů. Uvedených změn se ovšem ministerstvo nevzdává. Chtěl bych vás proto požádat jak o schválení změny procedury hlasování, kterou přednese pan zpravodaj, tak i o podporu předloženého vládního návrhu zákona.
Otevírám nyní rozpravu. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Laudáta.
Moc bych se přimlouval, aby byl akceptován návrh, který předložil poslanec Korte, týkající se samovyvažovacích vozítek Segway. Nepodpořili bychom návrh zákona jako celek v případě, že by prošel návrh, který podal poslanec Kudela. Je to jeden z jeho návrhů. Já považuji za ostudu hospodářského výboru, že nějakým nedopatřením, byť v tom TOP 09 nemá žádné prsty, nikdo z nás to nepodpořil, ale prošel tam pozměňovací návrh, který se týkal odebírání řidičských průkazů. Určitě chápete, že nebudeme hlasovat pro zákon, ve kterém bude zakódováno porušování Ústavy. Nicméně já se domnívám, že i pan poslanec ten návrh podal omylem, že prostě asi nezvážil všechna ta rizika a že prostě chybu děláme každý a že sám doporučí nějakým způsobem se s ním vypořádat negativně, nebo aby byl stažen. Myslím si, že Sněmovna by neměla si udělat tu ostudu, že by toto odešlo do Senátu. Takže děkuji za tyto dvě věci, když je podpoříte.
Řádně přihlášeni do rozpravy jsou dva poslanci. Nyní vystoupí pan poslanec Adamec a dále se připraví pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče.
Pokud si vzpomínáte, senátní verze byla vrácena ve velmi vhodné podobě. Vím, že ono to vzbudilo svým způsobem velké, řekl bych vzrušené debaty. Já jsem toho názoru, že člověk má mít určitou svobodu a že všechno represemi, pokutami, trestáním, šmírováním nezlepšíme. Tak to tak není. Teď máme samozřejmě možnost si to zkusit odhlasovat znovu. Oni chodí po stezkách, pro ně to jsou něco jako komunikace, dálnice, a když vidí, že někde se to začíná ucpávat, tak na rozdíl od lidí oni zrychlí, aby se ta zácpa rozpustila. A pro novináře opakuji, není to o tom, že se automaticky zvýší rychlost na dálnicích na 150, to znamená ne jako v Polsku, kde je to dneska 140, je to jenom možnost a nic jiného to není. Takže to je jen vysvětlení, proč se k tomu vracím. Zřejmě měl na mysli tu památnou větu: "Já se vrátím, Dougu Badmane, a se mnou přijde zákon". No tak je to tady.
A služební zákon to přece nemá dělat, ten má odpolitizovávat tu státní správu, to si tady musíme uvědomit. Takže ten věk 70 let, pokud by se neměl vztahovat na velvyslance, nechť to upravíme trochu jinak. Například v oblasti lékařství se vyskytuje problém u lékařské posudkové služby. Už jsem to tady říkal minule. Oni pořád, že chtějí nějakou prostupnost ze soukromé sféry do státní správy. Pokud jde o ty náměstky. Děkuji za pozornost.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Navrhuji proto doplnit do zákona slůvko "minimálně", tak jak je tomu i v zákoníku práce. Odmítám tvrzení předkladatele, že k novele zákona se vrátíme v budoucnu. Přece nechceme, aby v naší zemi docházelo k diskriminaci zaměstnanců. Víme všichni, že každé povolání, každá práce má svá specifika. Stejně tak má svá specifika i pracovní pohotovost. Proto musíme všechny, kteří drží pohotovost, odměňovat stejně. A proto znovu opakuji, nediskriminujme jednu skupinu zaměstnanců oproti jiné a nastavme prosím stejné podmínky. Děkuji vám za podporu a schválení tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy, Je tomu tak, pan předseda Stanjura. Prosím.
To si myslíme, že je špatně. To, že komunisté, kteří už naštěstí 25 let nevládnou, tomu říkají trafiky... Zrovna to, že jsou ti náměstci bez nějakého konkrétního úseku. K té druhé věci.
Odhlašuji vás. Žádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru - doporučuje.
Ano. Zahájil jsem hlasování 149 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Další návrh?
Stanovisko - doporučuje.
Návrh byl přijat. Další návrh?
Stanovisko výboru - doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh?
Stanovisko výboru kladné, doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Stanovisko výboru - doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Návrh pod písmenem C, paní poslankyně Hnyková. Stanovisko výboru nebylo přijato, tedy neutrální.
Ano. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Stanovisko výboru - nedoporučuje.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Já jenom, u návrhu paní kolegyně Hnykové se jedná o výši odměny za služební pohotovost.
Chápu, že pro přesnost zápisu je to důležité, ale pro změnu hlasovacích poměrů to asi nebude nijak marné.
Týká se to problematiky náměstků ministrů, tak jak ji pan poslanec už přednesl v rozpravě.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Jedná se o vyjmutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Je tomu tak, pane zpravodaji? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 159 a ptám se, kdo je pro.
Takže nyní hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B jako Božena.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Děkuji. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.
Stále jsme u pana poslance Kudely. Stanovisko garančního výboru je kladné. Děkuji. Věřím, že zatím bez problémů budeme pokračovat dále. Nyní tři návrhy pod písmenem D jako Dalibor. Tento návrh má i návaznost do přijatých pozměňovacích návrhů z hospodářského výboru.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas.
Opět kladné stanovisko garančního výboru.
Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 136, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 187, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.